Kdo je proti? Kdo je proti? Děkuji vám.
Problém z hlediska našeho chápání demokracie, ale také problém z hlediska bezpečnosti. Pokud jsem správně informován, ale nevím to od vás a rád bych se to dozvěděl i od vás, tak na neformální summit do Bratislavy jedete s takovou představou, že jednoticím prvkem veškerých kroků v Evropské unii by měla být bezpečnost. Já bych očekával od české strany nebo od české vlády, že takovou pozici bude na summitu tlumočit. A to jde i proti druhému záměru české vlády, a to je depolitizovat činnost Evropské komise. Ale jestliže se otevírají tato opatření, jako je suspenzivní režim, tak samozřejmě tento cíl nemůže být naplněn. Nastal tady jakýsi oddechový čas do konce roku. Jsem přesvědčen, že kdybychom se bavili o tom, opravdu bavili o tom, jaká bude pozice České republiky, že zrovna na tom bychom se mohli sjednotit a váš mandát v této věci by mohl být mnohem silnější a mnohem jasnější. Ale nechme Turecko Tureckem a vraťme se na chvíli k migraci. Tyto instrumenty. Ale stejně to neřeší ten problém, protože ti uprchlíci na evropské území přicházejí, Evropa zatím nebyla schopna udělat to, o čem jsme se bavili, což jsou třeba hotspoty na území severní Afriky a jinde, abychom ten problém neřešili až tady. A když to takhle všechno je a když to takto všechno víme, tak nám musí být jasné, že ty kvóty, které teď nefungují, jsou pořád ještě nebezpečím, které je na stole a které se týká i České republiky. A já jsem přesvědčen, že kdybyste hledal tu podporu napříč politickým spektrem, takže byste ji pro jasný postoj i v této věci nakonec získal. Znovu říkám, nabízím a vyzývám, pane premiére, svolejte jednání, ale ne úředníků, ne úředníků, vrcholných reprezentantů hlavních politických sil v této zemi a pojďme najít společnou pozici. Budete mnohem silnější a my vám dáme všichni mandát překračující volební období této vlády na jasný postup v evropských záležitostech. Ale pojďme se na té strategii domluvit a pojďme v této věci jednat. Pokud jde o flexibilní solidaritu, tam jsem připraven k nějaké debatě, ale musím za sebe říct, že jsem v této věci velmi skeptický a nejsem si jist, jestli na tomto principu můžeme v Evropě problém migrace nebo nějaký další problém řešit. Ale já mám opravdu obavy o to, jak se bude na bratislavském summitu a na všech dalších jednáních, která už nebudou neformální a budou opravdu o něčem rozhodovat, chovat Česká republika, česká vláda, s čím tam pan premiér pojede, o čem tam bude mluvit, a hlavně, čí to budou názory.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Teď nebudu hovořit o tom, jaké byly výsledky, jestli lékaři byli kvalitnější nebo sestry byly kvalitnější nebo jestli nám odcházelo více nebo méně lékařů do zahraničí. Já jsem stále přesvědčen o tom, že v zákoně by měla být formulace IPVZ jakožto vzdělávací centrum. A teď je jedno, jestli to bude příspěvková organizace, nebo to bude obecně prospěšná společnost, ale tato formulace by tam měla být. Ale v novém seznamu prostě není. Já dokážu své názory změnit a zcela veřejně to řeknu a přiznám se. Já jsem ve svém projevu v prvém čtení také říkal, že si myslím, že má být pediatrie jedna. Já jsem svůj názor změnil, myslím si, že pediatrie, která je nemocniční, může být klidně i ambulantní, takže v tomto svůj názor měním. Toto jsou mé změny, ke kterým jsem došel, ale samozřejmě nakonec musím říct i to, co zde říkali kolegové, že je dobře, že tento zákon je připraven. A budu rád, když tento zákon bude schválen a přijat, abychom nemuseli čelit argumentu lékařů, že protože je špatné vzdělávání, tak odcházejí do zahraničí. Já vám děkuji za pozornost.
Děkuji panu poslanci Jiřímu Štětinovi. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Vážené kolegyně, kolegové, já zareaguji na předřečníka. Je tu velký lobbing za zachování vzdělávání v oboru praktický lékař pro děti a dorost. Prosím vás, nedělejme to. Je jedno dítě, jsou jedny dětské choroby a já si myslím, že je jeden pediatr.
Já si dovolím pochybovat, že k tak velké nápravě nedochází. Dovolím si připomenout legislativní pravidla vlády, která říkají v článku 10 odst. Návrh prováděcího předpisu se v této fázi předkládá bez projednání v připomínkovém řízení a v pracovních komisích. Samozřejmě že vyhlášky alespoň v podobě tezí se předkládají už s vládní verzí návrhu zákona, tedy už do prvního čtení. Smyslem tohoto ustanovení je totiž to, abychom si jako poslanci mohli udělat představu, jak bude vypadat navržený zákon v praxi.
Samozřejmě že není úplně jednoduché, aby došlo k plnému naplnění této dohody. Myslím, že není žádným tajemstvím, že Turecko doposud nesplnilo podmínky pro zavedení této vízové liberalizace. Česká republika patří mezi země, které trvají na tom, aby vízová liberalizace byla realizována vůči jakékoliv zemi pouze tehdy, pokud budou splněny všechny potřebné podmínky. Čili tady musíme měřit stejným metrem. Pokud jde o finanční aspekty té dohody, která byla uzavřena, tady je to věc, která je z velké části financována ze společného evropského rozpočtu. Jednotlivé členské země definovaly také svůj příspěvek a já doufám, že poskytnutí těchto finančních prostředků Turecku umožní udržet uprchlíky na tureckém území do doby, než se vytvoří eventuální podmínky pro jejich návrat. Pořád je to lepší řešení než čelit tlaku stovek tisíc lidí, kteří by se nadále snažili dostat na evropské území. Tolik tedy velmi stručně k aktuálnímu vývoji v oblasti migrace. Pokud to tedy na závěr shrnu, Česká republika nečelí většímu migračnímu tlaku, než tomu bylo loni. Ten tlak je výrazně menší. Za druhé, nejsme cílovou ani tranzitní zemí migrace. Ležíme na okraji migračních tras. A za třetí, dohoda s Tureckem, tak jak byla koncipována, výrazně snížila počet nelegálních migrantů, kteří přes turecké území přicházejí do Evropy.
Děkuji. Eviduji dvě přihlášky s přednostním právem. Připraví se místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip a poté předseda ODS pan poslanec Fiala.
Dámy a pánové, vážená paní místopředsedkyně, děkuji za slovo. Dohoda s Tureckem není nic jiného než vydírání. Cíl Turecka je jediný. Vymáčknout z Evropské unie co nejvíc, ať už v penězích, nebo v politických dohodách. Arogantní tón, se kterým s námi Ankara jedná, má jediný účel, a to je vyždímat maximum. Kategoricky odmítáme závěry posledního jednání z Bratislavy, z něhož vyplynulo, že pokračuje naplňování dohod o zrušení vízového styku. Stalo se tak přesto, že Turecko opětovně vyhrožovalo zrušením migrační dohody. Ministr zahraničí Zaorálek hovořil po této konferenci o tom, že jsme na jedné lodi, ale to odmítáme, protože na jedné lodi nejsme a ani nechceme být se státem, který nás vydírá. Rok 2017 není pro Turecko dle jeho slov přijatelný. Nikdo už nemůže v dnešní době pochybovat, že teroristické útoky v Evropě přímo souvisí s islámským radikalismem. Uvnitř této komunity se pohybují tisíce radikálů. Tito útočníci dnes musí hledat složité cesty, jak se dostat do Evropy, vydávají se za uprchlíky, složitě verbují členy mezi přistěhovalci v Evropě, což teroristické útoky ztěžuje. Opatřit si ale falešný pas v Turecku je otázka chvíle. Přijetí takového státu znamená další krok k tomu, aby se z Evropanů stala lovná zvěř. Říkáme to opakovaně - bezvízový styk pro Turecko znamená bezvízový styk pro islámské radikály a nelegální imigranty, kteří dnes v Turecku jsou. To, pane premiére a vládo, opravdu chcete? Dát Turecku bezvízový styk se rovná podepsání rozsudku smrti nad lidmi, kteří zahynou v důsledku islámského terorismu. Byla to naše strana Úsvit, která jako první otevřeně řekla, že Turecko do Evropy nepatří. Navrhl jsem začátkem tohoto roku a prosadil na výboru pro evropské záležitosti usnesení proti zavedení bezvízového styku s Tureckem. Stejné znění, tedy odmítnutí bezvízového styku s Tureckem, bylo následně schváleno také na půdě Poslanecké sněmovny. Právě to je jeden z principů naší parlamentní demokracie. Jak je tedy vůbec možné, že premiér Sobotka následně přes média vzkázal, že se tímto usnesením nebude řídit? V tom případě podobné usnesení z Poslanecké sněmovny pro něj znamená pouze cár papíru. A znovu opakuji, Turecko do Evropy prostě nepatří. Budeme navrhovat usnesení, které pak navrhnu v podrobné rozpravě.
Děkuji.
Trochu mě mrzí, že pan premiér odešel. Děkuji panu premiérovi za hezkou statistiku, ale to vůbec neříká nic o tom, jaká je pozice české vlády vůči té krizi, která je provázena právě tou velkou migrací. No ale to by musela platit. Takže migrační krize probíhá jiným způsobem.

Zahajuji další jednací den 49. schůze Poslanecké sněmovny, všechny vás tady vítám. Žádám vás, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty nebo kdo ji má vydanou. Ze zdravotních důvodů se omlouvá Ladislav Šincl, z důvodu zahraniční cesty Karel Tureček, z pracovních důvodů Dana Váhalová, z osobních důvodů do 16 hodin Jan Volný, ze zdravotních důvodů Václav Votava, ze zdravotních důvodů Markéta Wernerová a z osobních důvodů Jiří Zemánek. Diskuse probíhá i v sále. Pan kolega Budu pokračovat omluvami členů vlády. To jsou všechny omluvy, které došly předsedovi Poslanecké sněmovny. Navrhujeme tyto změny ve schváleném pořadu schůze: Tento bod bychom zařadili pevně na pátek 16. září jako první bod jednání. Dále politické grémium navrhuje pevně zařadit bod 170, jde o sněmovní tisk 798, jde o senátní návrh zákona o státní službě v prvním čtení, pevně v pátek 16. září jako čtvrtý bod jednání po již pevně zařazených bodech. To je z politického grémia vše. Přehled zbývajících bodů vám byl rozdán na lavice. Mám přihlášky ke změně pořadu. S přednostním právem se hlásí pan poslanec Pavel Kováčik, připraví se pan předseda volební komise Martin Kolovratník. Žádám pana předsedu volební komise Martina Kolovratníka, aby nám přednesl návrhy volební komise, zařazení bodů. Připraví se pan kolega Martin Lank.
Ještě jednou zopakuji: bod č. 213 Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny. Děkuji.
Nyní pan poslanec Martin Lank.
Tento návrh přímo souvisí s prolomením vízového styku s Turky. Podle tohoto návrhu, pokud Evropská unie schválí bezvízový styk pro Turecko nebo jiné nebezpečné státy, měla by vláda vyhlásit seznam nebezpečných zemí. Jejich občané by pak svůj pohyb museli hlásit na ohlašovnách, což je právě pro vízový styk jakýsi ekvivalent. Díky tomu bychom alespoň měli dobrý přehled o tom, kdo se na území České republiky pohybuje, a českým bezpečnostním složkám to umožní monitorovat rizikové jedince z nebezpečných zemí. My věříme, že Sněmovna bezvízový styk s Tureckem zase odmítne. Alespoň v to doufáme. Upozorňuji, že tento návrh se nevztahuje pouze na Turecko, ale na všechny země, které jsou pro nás nebezpečné a u kterých Evropská unie plánuje zrušit víza. Stejně bouřlivá diskuse jako u Turecka se vede například i vůči Ukrajině nebo Kosovu. Já vás žádám, abyste při hlasování o tomto návrhu mysleli především na bezpečnost našich občanů. Děkuji za pozornost.
Ještě jednou dobré odpoledne, doufám, že ode mě už naposled. A nyní k tomu novému. Formulace v příslušném novelizačním bodu 35 však vyžaduje upřesnění terminologie za účelem souladu s jinými ustanovení zákona o léčivech. Je dobře, že ho máme na pořadu, a budu rád, když taky bude v co nejbližší době schválen. Děkuji za pozornost.
Děkuji za slovo.
Myslím, že máme dostatek témat na to, abychom vládu kritizovali kvůli daním, regulaci, EET, kontrolnímu hlášení. Ale v té zahraniční a bezpečnostní politice je přece naším úkolem hledat společnou pozici, a vy se o to ani nesnažíte. Jinak pokud byste se o to snažil, tak byste zaprvé dávno svolal jednání zástupců politických stran z Poslanecké sněmovny, případně ze Senátu. A ne že tím zdržuje opozice, protože máme plno jiných bodů, které musíme projednávat. Poslanecká sněmovna většinou odmítne dohodu s Tureckem. A vy to takhle hodíte a řeknete no to je věc Sněmovny, ale my, jako vláda, máme jiný názor. Já se ptám vládních poslanců. Vám to nevadí? To přece nebylo opoziční hlasování. Bez vládních hlasů by to přece neprošlo. A premiér vaší vlády a vláda jako celek se tím neřídí Tak máme o tom debatovat, nebo nemáme? My říkáme ano, jsme na to připraveni, jsme připraveni hledat ten průsečík našich zájmů a našich názorů a pak ho prosazovat v Evropě. Ale opravdu, pane premiére, nezlobte se na mě, sen o evropské armádě, to je jenom mlha, odvádění pozornosti. Navíc to logicky zpochybňuje NATO. A můžete stokrát říkat, že ne, tak budeme mít dva pakty. Je to normální? Není. My jsme mezi nimi, takže já nechci prstem ukazovat na ostatní. Ale zdaleka nejsme jediní. Zdaleka nejsme jediní. Ale to zní tak dobře, milí občané, zřídíme evropskou armádu. Ani ty malé skupiny nefungují. Ony tedy fungují - papírově, cvičí. No nebyly. Na papíře fungují. A stejně tak budeme ztrácet čas nesmyslnou debatou, pokud to bude pozice české vlády, ale ne České republiky! Tak si o tom tady veďme debatu a pak hlasujme o tom, zda podporujeme ideu vzniku evropské armády v nejbližších letech. Říkáte, že bodujeme, že máme stejné zájmy. Máme stejné zájmy i s Lucemburskem? Tak si tam prosazujme svoje zájmy. Ale klidně vám to začnu ode dneška počítat, vystoupení ministrů, kdy musíme implementovat a nebudeme, budeme potrestáni. A už jsme poslední a předposlední a už to nemají jenom tři. Nic! Jak to, že ho mají vyšší ti, kteří to euro mají, a nic se neděje? Svolejte to jednání, zkusme najít společnou pozici. A vzpomeňte na slova Petra Fialy, který tady opakovaně říkal, že venku budeme tak silní, jak jsme doma sjednocení. Ale tady tu dohodu hledat prostě můžeme, máme. Ale tak to vůbec není. My vás opakovaně vyzýváme, abychom zkusili společně definovat české národní zájmy, shodli se na nich a pak je společně prosazovali.
Hezký dobrý podvečer, milé kolegyně, milí kolegové. Jsme před zahájením všeobecné rozpravy, ještě nebyla zahájena.
Já se ptám, kde je Babiš. Jaký má smysl? Já bych byl rád, kdyby už jednou konečně tady vystoupil pan předseda a majitel hnutí ANO a řekl tady svůj názor, co tedy platí. To, co vykládá lidem a do svých médií, anebo to, co potom, pro co hlasuje ve vládě? Já skutečně nevím. Lžete lidem, protože to je naprosto neuvěřitelné, co se děje. A já se domnívám, že já prostě znám postoj pana premiéra, ale já chci slyšet také postoj tedy prostě druhé nejsilnější vládní strany. Tak se k té odpovědnosti už konečně přihlaste. Proč si hrajete pořád na permanentní opozici, když už téměř za chvíli tři roky budete spoluvládnout? Mě v životě nenapadlo, že takovou faleš si někdo dovolí permanentně dělat. Tak ať prostě se dostaví, protože tohle potom skutečně nemá smysl. A také když se tady takto dohadujeme, tak předpokládám, že někdo má připravené usnesení. Minimálně ten, kdo navrhl tento bod. Ale co tedy alternativně nabízíte? Když navrhuje, tak také má prostě prosazovat nějaké řešení.
V zásadě ani žádné zdůvodnění v návrhu zákona pro slučování s oborem pediatrie nebylo předloženo. Je to obrovský nepoměr a vlastně ani jedna změna, to znamená to sloučení s oborem pediatrie, ani naopak zařazení toho maxilofaciálního oboru není řádně zdůvodněno.
Než budeme pokračovat, tak mám dvě faktické poznámky pana poslance Roma Kostřici a Davida Kasala. Do řádné rozpravy se přihlásí paní kolegyně Soňa Marková.
Děkuji za slovo. Já bych chtěl, abyste si to uvědomili ještě z toho medicínského hlediska. Podle mého názoru je tento návrh tak absurdní, že, nezlobte se, ale mně to hlava nebere. A vím naprosto přesně, o čem mluvím. Tento zákon je opravdu naprosto absurdní a podle mého názoru zcela zlomocný.
Děkuji za slovo. Já budu reagovat na svého kolegu pana poslance Hovorku prostřednictvím pana předsedajícího. Mně to připadá, že jsme asi oba dva byli na jiném zdravotním výboru. Protože, myslím si - tady co jsem zaslechl, tak nic nebylo vysvětleno, nic nebylo zdůvodněno a tak dále a tak dále. Tam si to přečtěte. Tak já nerozumím tomu číslu, které tady říkáte, 96 a 43 je výrazný pokles. A na to už pouze řeknu, je to marný, je to marný, je to marný.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
My jsme všechny tyto věci na zdravotním výboru probrali velmi podrobně. A já považuji za nefér hovořit o jiném oboru, že neumí vyndat uzliny nebo že to nedělá.